Přístup jednotlivých vlád v těch krizích. Ty cesty jsou vždycky jenom dvě. Jedna cesta je ta, že nedáte nikomu nic a necháte v tom prostě ty lidi plácat. To se stalo tehdy. Jediná pomoc, kterou dostali. Anebo podstoupíte to riziko, zadlužíte se, což jsme udělali my. Vyšli jsme z toho, že byla tady extrémní ekonomická situace výborná díky tomu, jak jsme to vedli. Pomohli jsme ekonomice. A já si vzpomínám - vy tady hrajete takovou falešnou hru. A pak jste zase přišli a řekli: nesmíte se zadlužovat a musíte hospodařit šetrněji a prostě nejlépe s vyrovnaným rozpočtem. Že prostě tím nic nezískáte? Já jsem šla cestou, kdy jsem prostě omezila prostředky na neobsazená místa. Proč to neudělal nikdo z mých předchůdců, včetně vašeho spolustraníka? Nikdy to nikdo neudělal. Tam nenaškrtáte desítky miliard. Já studuju teď programy vaše a jsem opravdu z toho zhrozená. Z toho, co tam plánujete za brutální, brutální škrty. Prostě vy jste se nepoučili. Vy chcete znovu jít stejnou cestou jako před těmi dvanácti, nebo patnácti nebo kolik to je lety. Znovu stejnou cestou. Mám je ráda. Opírám se o ně, protože to jsou fakta. Kdežto my naopak podporujeme - kdy jindy investovat? Kdy jindy, než když firmy omezují soukromé investice, kdy se snaží šetřit? Kdy jindy než teď, aby veřejný sektor - a my plánujeme v roce 2022 rekordních 189 miliard, protože se musí dát práce živnostníkům, musí se dát práce firmám a musíme prostě se tou krizí proinvestovat.
Není to spravedlivé, že jsme se dnes na tom neshodli.
Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento závazek jsme si jasně dali do našeho programu. Co se týče platů politiků, tak jednou jsme prosadili jejich snížení a jednou jsme prosadili jejich zmrazení.
Paní ministryně?
Ano, děkuji. Prosím, podpořte zkrácení lhůt tak, ať nemusíme jít cestou mimořádných schůzí v měsíci srpnu, a pojďme prosím co nejrychleji tento návrh zákona schválit tak, ať senioři a seniorky vědí, že si jich vážíme.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. A nejprve bychom rozhodli o garančním výboru. Já jsem zaregistroval, že je zájem o odhlášení, tak jsem tak právě učinil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Hlasování číslo 3, přihlášeno je v tuto chvíli 108 poslanců, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný jiný.
Já bych chtěl navrhnout projednání tohoto tisku i na rozpočtovém výboru, protože ty rozpočtové dopady jsou poměrně významné.
Ano, děkuji. Nikoho v sále nevidím. Budeme tedy hlasovat návrh, aby tento tisk byl přikázán jako dalšímu výboru rozpočtovému výboru. Dále budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v rozpravě. Kdo je pro zkrácení lhůty pro druhé čtení? Tak to jsou veškeré návrhy, o kterých mělo být hlasováno v rámci prvého čtení. Já vám všem děkuji. Končím prvé čtení tohoto tisku. Končím tento bod.
Financují zdravotní pojištění, mnoho z něj nečerpají.
Pan poslanec Kopřiva je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Žáček.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Oba tyto subjekty daly kladné stanovisko na ten pozměňovací návrh. Na tuto nesrovnalost dlouhodobě upozorňují různé lidskoprávní organizace, ale právě i Úřad veřejného ochránce práv. Pojistné podmínky komerčních pojišťoven obsahují velké množství výluk, pojistných limitů a dalších prvků, které způsobují, že část zdravotní péče tyto pojišťovny neproplácejí.
Já vás na okamžik přeruším. Jestli něco probíráte, běžte to probírat ven ze sálu.
Děkuji, pane předsedající. Dovolím si ještě krátké stanovisko k tomu návrhu jako celku.
Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Jedná se o českého lékaře a hlavního epidemiologa institutu IKEM. Jedná se také o šéfa Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES.
Ptám se, kdo je pro? Další návrh.
Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Jedná se o významného a vlivného českého ekonoma a profesora Univerzity Karlovy. Podílel se na založení Centra pro ekonomický výzkum a také doktorandského studia CERGE.
Hlasování pořadové číslo 335, přihlášeno 153 poslanců, pro 126, proti nebyl nikdo.
Dalším návrhem je návrh na vyznamenání Jana Smejkala Za zásluhy o územní samosprávný celek v oblasti bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan.
Návrh je zamítnut. Další návrh, prosím.
Děkuji. Navrhovatelkou je paní poslankyně Gajdůšková.
Hlasování pořadové číslo 338, přihlášeno 153 poslanců, pro 88, proti nikdo.
Navrhovatelkou je paní poslankyně Gajdůšková.
Hlasování pořadové číslo 339, přihlášeno 152 poslanců, pro 82, proti nikdo.
Jedná se o klinického psychologa, který se zabývá především psychoterapií zejména neuróz, hypnózou, manželskou terapií, dalšími terapiemi.
Hlasování pořadové číslo 340, přihlášeno 153 poslanců, pro 95, proti nebyl nikdo. Návrh je přijat.
Děkuji. Dalším navrženým je pan Karel Pacner za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy, in memoriam. Navrhovatelkou je paní poslankyně Kovářová. Byl to český publicista, žurnalista a spisovatel. Věnoval se popularizaci vědy.
Návrh je přijat.
Navrhovatelkou je paní poslankyně Kovářová. Je přezdívána "první dámou české infekce".
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 342, přihlášeno je 153 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji. Navrhovatelkou je paní poslankyně Kučerová . Byl to český novinář, publicista, scenárista, v posledních letech života zejména známý jako moderátor televizního pořadu Historie.cs
Hlasování pořadové číslo 343, přihlášeno 152 poslanců, pro 93, proti nebyl nikdo.
Navrhovatelem je pan předseda Vondráček. Jedná se o významnou propagátorku dárcovství kostní dřeně, která objíždí školy a pracoviště, pořádá přednášky a sbírá nové lidi do registru.
Hlasování pořadové číslo 344, přihlášeno 153 poslanců, pro 135, proti nikdo.
A jedná se o zásluhy o zbraňovou legislativu.
Návrh byl zamítnut. Kdo je proti?
Posledním navrženým v této skupině je pan Ctibor Novák, což byl strýc Mašínů. Děkuji. Tím jsme vyčerpali medaili Za hrdinství a přesouváme se k nejdelší části, což jsou medaile Za zásluhy.
Nezpochybňuji hlasování.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Holík.
Kdo je proti? Máme ještě docela hodně hlasování, ať se v tom zorientujeme. Návrh byl přijat.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Valenta. Jedná se o bývalou předsedkyni Okresního svazu tělesně postižených. Děkuji. Osvojil si to i pan poslanec Kolovratník. Podílel se mimo jiné na rekonstrukcích Národního a Stavovského divadla v Praze. Děkuji. Děkuji. Jedná se o epidemiologa a vakcinologa. Toto bylo později staženo.
Návrh byl zamítnut.
Navrhovatelem je pan poslanec Votava. Jedná se o legendu českého motokrosu. Čtyřikrát byl mistrem Československa a jsou tam další sportovní úspěchy.
Jsem proto přesvědčený o tom, že pan profesor Bohumír Janský pro svůj značný přínos v oblasti vědy v naší vlasti i v zahraničí si právem zaslouží, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová.
Děkuji za slovo. Co bych zdůraznila jsou dvě čísla. Znamenalo to i třeba obrovskou pomoc během covidu. To bude druhé číslo, které zdůrazním. Co je na tom příběhu podle mě takové symbolické a hodno ocenění, je právě to celoživotní úsilí podporovat druhé, a to tisíce dalších lidí, bez vyzdvihování sebe sama. Postupně se začala velice významně věnovat i Alzheimerově chorobě a dnes je předsedkyní organizace Alzheimer Europe. Pro vaši představu, Alzheimer Europe sdružuje 37 členských organizací z 33 zemí Evropy. Je to tedy obrovská mezinárodní organizace předávající dobrou praxi, organizace, která má obrovské renomé.
Připraví se pan poslanec Marek Novák.
Děkuji za slovo. A nyní mi dovolte, abych se ještě přihlásil ke svému vlastnímu návrhu, a to návrhu na vyznamenání pana profesora Jana Sokola, a to vyznamenáním nejvyšším, tedy Řádem bílého lva in memoriam. Jan Sokol byl český filosof, disident, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog, publicista, politik a patřil k nejvýznamnějším českým křesťanským intelektuálům. Právě na seminářích získal nadšení do filozofie, o které napsal mnoho publikací. V roce 1976 podepsal mezi prvními Chartu 77 a přispíval do samizdatové tvorby. Po sametové revoluci se stal za Občanské fórum místopředsedou Federálního shromáždění a působil jako místopředseda Sněmovny národů. Na české Wikipedii inicioval vznik obdobného projektu s názvem Senioři píší wikipedii. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem se přihlásila paní poslankyně Jana Černochová, po ní je na řadě pan poslanec Novák. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo.
Ač rodačka a životně zakotvená v Praze, spolupracovala se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů a vedle společných koncertů byly vydány dva tituly na zvukových nosičích. Dále spolupracovala například s Lázněmi Luhačovice. Neméně významným důvodem je také její mnohaletá pedagogická činnost a působnost. Vážení přátelé, já vás prosím o podporu paní Pavly Břínkové a děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to ocenění dlouhodobé sportovní činnosti na poli motocyklových soutěží, na poli vývoje motocyklů, zejména jeho úspěšné reprezentace našeho státu v šestidenních soutěžích a při propagaci jednak českých motocyklistů, ale i samozřejmě českých motocyklů, práce našich dělníků, našich techniků na vývoji motocyklů ČZ, ale i jeho další celoživotní prospěšné společenské činnosti. Přihlédnout lze i k jeho věznění v nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen. Dovoluji si vás tedy ještě jednou požádat o podporu mého návrhu pro pana Miloslava Součka. Děkuji za pozornost a podporu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vás požádat o podporu na státní vyznamenání Za zásluhy pana inženýra Jiřího Králíka. Několikrát nás reprezentoval v mistrovství světa. V letech 1982 a 1985 byl vyhodnocen jako nejlepší brankář mistrovství světa a v roce 1985 se s ostatními kolegy stali mistry světa. Pan Jiří Králík vystudoval Strojní průmyslovou školu ve Zlíně, potom Vysoké učení technické ve Zlíně a nakonec to byla Karlova univerzita. Začínal hrát za Sportovní klub Zlín, později Dukla Jihlava a po mistrovství světa v osmdesátém pátém hrál za Rosenheim v tehdejší Spolkové republice Německo. Takže ještě jednou bych vás chtěl požádat o podporu mého návrhu.
Pan poslanec Ondřej Veselý vystoupí v rozpravě, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
V roce 2007 mu byl udělen Zlatý kříž ministra obrany České republiky in memoriam.
Také děkuji a další vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, máte slovo.
Pan profesor Lukáš je jedním z profesorů, kteří přišli na začátku koronakrize s konceptem látkové roušky s kapsou, do které je možné vkládat výměnný filtr z jakéhokoliv účinného materiálu. Lidé tak mohli hotový nanomateriál vkládat do doma ušitých bavlněných roušek s kapsou. Jedním z nich je patent na zařízení pro výrobu polymerních nanovláken. Prototyp tohoto zařízení pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji, pane předsedající. Paní Anna Váchalová se narodila ve vesnici Smržovice nacházející se na pomezí Šumavy a Českého lesa. V nezvládnutém návalu poporodních zdravotních komplikací - mimo jiné laktační psychóza - jí matka krutým způsobem amputovala nožem obě ruce v zápěstí a o to samé se pokusila i u její starší sestry.
Členské země se zavázaly novou eradikační kampaň podporovat. Tato podpora byla zvláště důležitá v případě zemí, ve kterých byly pravé neštovice zakořeněny. Zanechal za sebou úspěšně probíhající zintenzifikovanou eradikační kampaň, která byla zajištěna organizačně, operativně, finančně, personálně i materiálně. Vymýcení pravých neštovic je bez jakýchkoliv pochybností největším historickým úspěchem Světové zdravotnické organizace a jedním z velkých úspěchů lidstva. Je dnes globálně používaná i v oblasti nemocí neinfekčních, jako jsou například nemoci kardiovaskulární či nádory. Tím ale ten výčet úspěchů pana profesora nekončí. Na základě studijního pobytu v Anglii v roce 1947 založil Národní transfuzní službu podle britského vzoru prověřeného válečnými zkušenostmi. Po návratu ze Světové zdravotnické organizace odhalil pravé příčiny rozsáhlé tragické a ututlané epidemie z kontaminovaného Sunaru postihující kojence, za což byl normalizačním režimem dále pronásledován. I přesto nepřestával pomáhat a kritizovat normalizační režim, jak to bylo v případě tedy již zmiňované kauzy kontaminovaného Sunaru. Místo vděku byl pan profesor označen za prodlouženou ruku západních zpravodajských centrál a jeho jméno bylo zařazeno do seznamu nepřátel státu. Zmínky o panu profesorovi Raškovi zmizely z učebnic a učebních textů. Přitom o státní vyznamenání pro profesora Rašku dlouhodobě usiluje Výbor společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, který své úsilí započal již v roce 2008, kdy byl odeslán dopis tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi staršímu spolu s podpůrnými materiály. Bohužel ani jeden z návrhů nebyl vyslyšen. Věřím, že pokud tentokrát bude navržen Poslaneckou sněmovnou, bude mít tento návrh velkou šanci na úspěch.
Děkuji a tohleto byla poslední přihláška v obecné rozpravě. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Není zájem, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do které mám přihlášeného pana předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka.